Uvědomte si, že půdu jsme nezískali od svých předků, ale vypůjčili jsme si ji od našich dětí a vnuků a měli bychom ji vrátit v dobré kondici.
Hezký podvečer, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Bohužel tento den dnes nastal. Stydím se za tuto vládu, za vládu Babiše a Zemana, ale jsem přesvědčena, že jednou bude líp. A já pevně věřím, že se dožiji doby, kdy se nad touto etapou našich dějin většina národa bude podivovat a bude se ptát, jak se to vůbec mohlo stát. Tato země přežila už mnoho hrozného. Přežila komunismus, přežila dobu normalizace a jistě přežije i vaši účast v politice, pane premiére. Jsme schopný národ, jen nás řídí nemehla, abych využila vaše hesla. Do politiky jste vstupoval se vznešenými hesly o transparentnosti, o tom, že bude líp, o tom, že vláda musí být složena z profíků. Do vlády nejste schopen sehnat nikoho, kdo by měl ve společnosti alespoň trochu úcty a respektu. Vaše expertka, nominantka na Ministerstvo spravedlnosti musela odstoupit ještě předtím, než jste vůbec přišel požádat o důvěru. Jednou se budete stydět, že jste takovouto vládu drželi u moci. A divím se vám, kolegové sociální demokraté, že sami strkáte hlavu do oprátky. Divím se vám, že jdete do koalice s někým, kdo vás v minulého funkčním období ve vládě málem zlikvidoval, kdo vás označoval za podvodníky a korupčníky. Je to vaše volba. Nemohu se však zbavit dojmu, že jste vyměnili krátkodobé požitky za budoucnost vaší strany. Jestli se něčemu nedivím, je to fakt, že KSČM se tak ráda na vládě podílí. Největší absurditou současné vlády je, že superkapitalistu Babiše podpoří komunisté. ODS nebude podporovat vládu, která nás vede na východ. Nebude podporovat vládu, která bude šikanovat malé a střední podnikatele. ODS nebude podporovat vládu, která podporuje bujení byrokracie a nabubřelost státu, který dusí schopné a pracovité lidi. Nebude podporovat vládu, která vede naši zemi do minulosti. Nebude podporovat vládu, která oslabuje svobodu a demokracii v naší zemi. Na to jsem opravdu hrdá. Nyní bych si jenom ještě dovolila pár krátkých bodů k programovému prohlášení vlády. Bohužel po zkušenosti s tou vaší minulou vládou, s jejím programovým prohlášením, se obávám, že jde v řadě případů pouze o prázdná slova. Ve skutečnosti jste podporovali, a obávám se, že budete i nadále podporovat, pouze velkoprůmyslový způsob zemědělství bez ohledu na vše. Dokument si dokonce v některých částech protiřečí. Jde zejména o formulaci "stavíme se proti zastropování dotací pro velké a střední podniky, ale budeme podporovat vyšší platbu dotací u malých farmářů". Materiál ostatně o této platbě vůbec nepíše. Občanská demokratická strana prosazuje podporu pro konkrétní farmáře, nikoliv pro agrobyznysové skupiny, které nemají žádný vztah k půdě a ke krajině. ODS rozhodně podporuje vámi deklarovanou podporu pro podnikání na venkově, podporu pro rodinné firmy včetně zemědělských rodinných farem. Bohužel dosavadní kroky zástupců této vládní koalice jsou v přímém rozporu s takto deklarovanou snahou.
Případně je to projekt zcela mrtvý, zcela nefunkční a všechno se přepracuje? Já jenom aby pan ministr poslouchal, paní kolegyně. To si vůbec neberte nějak úkorně a osobně. Čili jestli toto hodlá upravit právním předpisem, případně je podle něj tato situace dostačující. Na poslední otázku už pan ministr spravedlnosti dílem odpověděl, ale ještě bych ho poprosil o potvrzení a stvrzení celé té věci tady na plénu Sněmovny, a to se týká spolupráce s právnickými profesemi a s komorami. Mohli bychom považovat za zcela samozřejmé, že ministr spravedlnosti bude naslouchat soudcům, notářům, exekutorům, advokátům, ale po neblahých zkušenostech to za samozřejmost úplně považovat nechci. Na závěr ještě. Děkuji za pozornost.
Já také děkuji.
Ale spolupráce samozřejmě neznamená, že to bude diktát ze strany těch jednotlivých právnických profesí. Pokud bude zájem, tak jsem připraven samozřejmě dodatečně ty otázky zodpovědět.
Děkuji.
Jsem již nějaký pátek poslancem, tak vím, že žádná řeč poslance u tohoto pultíku nezpůsobí změnu již předem dohodnutých závěrů a názorů. Z tohoto pohledu všechny tyto diskuse jsou vlastně jakoby zbytečné. To zní krásně. Má to bohužel ten háček, že se na to ve všech situacích vymlouvá a odvolává se směrem dozadu k nějakým korupcím minulým. Víte, co to je zásadní boj s korupcí? A to se obávám, že není situace, která by byla na našem politickém stole. Znovu říkám, každý musí začínat od sebe a vláda a strana bude tehdy správně bojovat s korupcí, když ji sama u sebe nepřipustí a nebude dělat. To je věc naprosto zásadní, kterou prostě chci, aby tady zazněla, protože celý princip této vlády je postaven vlastně na nesmyslu! Podívejte se na současné příběhy. Druhá věc, kterou vím, je to, že žádný program vlády neříká v podstatě nic o tom, co bude. A ten třetí problém, o kterém chci hovořit, je problém zdravotnictví, protože to je věc, které rozumím. A měl jsem možnost mnoha diskusí a konzultací se současným ministrem, který byl i předcházejícím ministrem, a musím říct, že mě řada jeho názorů velmi příjemně překvapila a že spolupráce s ním mi připadala, že bude dobrá, možná až výborná. Ejhle, prošli jsme koaličním jednáním, vpustili jsme do vlády komunisty a všechny názory, které pan ministr hájil, zmizely. Může se tam povídat o tom, že budeme řešit problematiku pomůcek, to všechno tam v tom je, ale ty zásadní věci zmizely. Pan ministr stejně jako já velmi dobře ví, že zdravotnictví je problém na celém světě a že to je problém finančních prostředků. Jestliže ve vládním programu máme řešení toho, co uděláme v nejrůznějších drobnostech nebo i silnějších věcech, a není tam řečeno, jakým způsobem na to prostředky budeme mít, je to program o ničem. My jsme s panem ministrem velmi zásadně hovořili o tom, jak propojit kvalitu zdravotnictví a jeho cenu, jak získat další prostředky - a ejhle, všechny tyto věci zmizely prostě proto, že proběhla nějaká koaliční dohoda a komunisté si něco prosadili. Je to koaliční princip, nebo korupční princip? Ale velmi dobře vím, že pokud opustíme hledání možností, jak získávat do zdravotnictví více prostředků, nemáme žádné řešení pro to zdravotnictví, protože ty prostředky prostě nebudou.
Prakticky nenajdete v České republice větší počet lidí, kteří by v těchto organizacích nějakým způsobem nebyli za těch 40 let aktivně zapojeni. Jenom pro zajímavost, za těch 40 let bylo šest milionů Čechů v různých obdobích členy komunistické strany. Já na tu historii nejsem hrdý. Na to, že strana lidová byla součástí Národní fronty. Opakovaně jsme se také omluvili za spoluúčast na těchto věcech. Ale neslyšel jsem nikdy tady na půdě Poslanecké sněmovny omluvu a lítost nad tím, co se stalo za 40 let komunistické vlády v Československu. To je podstatný rozdíl. A zlehčovat komunistickou totalitu prostě takto jednoduše nelze. Milé členky, členové vlády, milé poslankyně, vážení poslanci, jste opravdu hrdí na takovou vládu? Na to, o koho se bude opírat? Nebudou se dnes po vašem hlasování a po vyslovení důvěry této vládě vaše děti za vaše ano stydět? Prostě demokracie bez hodnot se snadno změní v totalitu, nebo ve skrytou totalitu.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane premiére, vážená vládo, milé kolegyně, vážení kolegové, mnohé tady zaznělo a nemělo by valného smyslu ty věci opakovat. Jednak to, že se otevřeně hovoří o trojkoalici, nám potvrdil i prezident republiky. Pokud jste dobře poslouchali, tak hovořil o třech předsedech, hovořil o tom, že tady vzniká koalice tří stran, hnutí ANO, ČSSD a KSČM. Myslím si, že je potřeba mít jasno. Víme, jaká vláda tady vzniká a s jakou podporou a s jakým krytím i dál ze strany dalších politických stran. Já bych se ale rád zaměřil na kapitolu, o které pan premiér ráno mluvil velmi stručně. Hovořil o tom, že v rezortu spravedlnosti se hlavně musí mluvit, komunikovat. Paní krátkodobé ministryni navrhoval, nebo doporučoval, aby spíše poslouchala a mlčela. Přesto v programovém prohlášení najdeme některá slova, která stojí za to připomenout, a položit možná také některé otázky. Cituji z programového prohlášení: "Za klíčovou hodnotu našeho společenského uspořádání považujeme ideu právního státu založeného na úctě k ústavně chráněným principům dělby moci, vlády práva a ochrany základních práv a svobod. Tyto principy budeme ve všech svých krocích respektovat a dále posilovat." Vidíme to, chceme to, je na tom shoda. Nakonec tyto obecné teze jsou opisovány z jednoho vládního prohlášení do druhého. Jenom nevím, do jaké míry s tím korelují některé kroky ať už této nové vlády, nebo té předchozí první vlády Andreje Babiše, nebo i kroky Miloše Zemana. Protože už jenom ten způsob sestavování vlády mi úplně nesouzní s tím, co tady je napsáno v programovém prohlášení. Mně se tady vybavila jedna historická událost. V červenci 1947 se vracel Jan Masaryk z Moskvy z jednání s Josifem Vissarionovičem Stalinem a po příletu do Prahy hovořil o tom, že do Moskvy odletěl jako československý ministr zahraničí a zpátky se vrátil jako Stalinův pohůnek. Myslím, že bychom se měli vrátit k tomu, co říká Ústava, která jasně definuje pozici a role prezidenta republiky, která jasně hovoří o tom, že nejsme ani poloprezidentským, ani prezidentským systémem, ale parlamentním, a tak by tomu mělo být. Cituji dále z programového prohlášení: "Právo a spravedlnost jsou základními kameny právního státu. Důvěra občanů v soudy a státní zastupitelství je podmínkou efektivity právního státu." Budu na to reagovat otázkou. Pane premiére, jaké kroky vláda učiní, aby naplnila tento cíl, který máte ve svém programovém prohlášení, v praxi? Jak zajistíte to, aby nedocházelo k neadekvátním zásahům do fungování bezpečnostních sborů, státního zastupitelství, veřejnoprávních médií a svobody slova? Jak vláda posílí dodržování ústavních principů? To nejsou věci, které snese papír a můžeme je založit někde do šuplíku na Úřadu vlády, protože vláda získala důvěru. To jsou velmi vážné hodnoty, které nesmíme brát na lehkou váhu. Právo má být předvídatelné a vymahatelné. Tak co na tom je předvídatelného, pokud budeme porušovat smlouvy, které jsme uzavřeli?
Za tyto údaje vděčím paní poslankyni Vildumetzové. Že si tito lidé, aby ospravedlnili svoji existenci, vymýšlejí práci, která je často zbytečná, to je jedna věc. Že k tomu bezmocně přihlížíme, je věc druhá. Mimochodem, když mluvím o úřednících, je nám doufám všem jasné, že nemluvím o státních zaměstnancích obecně. Tady se ukázalo, a zejména naši kolegové, kteří mají tak rádi myšlenku digitálního Česka, by to měli uvítat, že v oblasti bankovního sektoru už nastoupila robotizace. To není samozřejmě žádný humanoidní robot, to je algoritmus vložený do počítače, který umožňuje realizovat celou řadu dříve rutinních, běžných úkonů bankovního úředníka. Na západě od nás už propouštějí bankovní úředníky. Proč se neinspirovat touto myšlenkou, nealgoritmizovat státní správu, a propuštění úředníci beze sporu najdou při nedostatku pracovních sil pohodlně zaměstnání v soukromém sektoru, čímž se odlehčí státnímu rozpočtu. Jenom chtít a mít trochu odvahu postavit se proti této někdy až lobbistické skupině. Vřele vám doporučuji, abyste si je přečetli, je to děsivé čtení. Najděte někdo miliardu na chodníku! Tím jsem si potvrdil Zemanův zákon. Ale samozřejmě vím, že je to nadsázka, a vím, že jsou i systémy, které fungují. Například registr vozidel, že ano? Našly by se desítky a desítky položek charakterizujících plýtvání. Ale nebudu v těchto příkladech pokračovat. Pan premiér, když skládal slib premiéra, se zavázal, že bude bojovat proti plýtvání, a chci věřit, že i ve svém expozé se tomuto tématu věnuje. Odpověď je velice jednoduchá. Jestliže Poslanecká sněmovna dnes vysloví důvěru vládě České republiky, bude to naše vláda. A to bez ohledu na to, z jakých parlamentních subjektů je složena.
Druhým přihlášeným s přednostním právem je pan místopředseda vlády Jan Hamáček.
Třetí poloha. Určitý tlak, že tady 30 let de facto prosazujeme program, nic moc se nám zatím z toho de facto nepodařilo, já si myslím, že se nám podařilo vzhledem k dosavadní neustálé totálně opoziční poloze prosadit až dost, což jsme ostatně prokázali v letech minulých nedávno, když jsme byli ve vládních koalicích na krajských úrovních. A myslím si, že nás tam lidé volí neustále právě proto, že možná nás považují za ty, kteří umějí dobře hájit jejich zájmy navzdory opoziční poloze, a že tedy bychom měli konečně jít ukázat, že také dokážeme prosadit ty důležité programové věci. Nicméně rozhodnutí padlo. A tady s panem kolegou Bartoškem nechtěně, ale přece jenom musím souhlasit. Ano, z nejslabšího výsledku se nám podařilo ledacos dobře vytvořit, chce se mi říci, upletli jsme z lejna bič. Ale to přece se jim, lidovcům, dařilo celá léta. Nejdeme k moci. To bychom si řekli o vládní posty. To si myslím, že tedy tak je a bylo. Obecně řečeno, veškerá moc patří lidu. To je vedlejší. Dokonce není ani příliš levicová. Je tam řada velmi pravicových prvků, například v daňové oblasti. To bychom zradili svůj program a svoje voliče. Říkejte si tomu třeba, že chceme být hlídacím psem. Chceme a jdeme do toho proto, aby učitelé, zdravotníci a ostatní podhodnocené profese ke svému také přišli a ne jenom slyšeli neustálé sliby. To chceme také pohlídat. Aby koneckonců to, co ty první tři dny nemocenské, což i naší vlajkovou lodí bylo, se také dostaly ke svému, co je třeba. Aby nebyla péče zvlášť pro chudé a zvlášť pro bohaté. A tam také došlo k obrovskému, masovému exodu nejlepších českých duchů, včetně Jana Amose Komenského. Ostatně onen zákon byl schválen těsnou většinou. A já si myslím, že každý zákon, o kterém některá část společnosti soudí, že je nespravedlivý, může být revidován. To není o tom, že by komunisté začali přebírat moc. V žádném krajním případě. V začátku svého vystoupení jsem řekl, že jsme stranou, která chce ctít a také hlídat, střežit parlamentní demokracii.
Nyní vystoupí pan poslanec Grebeníček, po něm pan poslanec Jurečka.
Měla ho v plánu totiž již minulá koalice, ale pokud si dobře vzpomínám, připomínali ho pouze lidovci. Důraz si rozhodně zaslouží také protidrogová problematika. A nechceme-li, aby demokracie časem zůstala jen na papíře, také občanské vzdělávání a další důležité gramotnosti, zvláště finanční.
Pan poslanec mě žádá, abych zjednal pořádek, proto vás ještě jednou požádám o klid.
Děkuji. Na závěr úplně z jiného soudku, totiž dopravního. Dopravní infrastruktura není zrovna naší chloubou, spíše ostudou. Budu hlasovat proti druhé vládě Andreje Babiše. Zároveň jsem jako opoziční poslanec připraven podpořit všechno to, co bude dobré pro občany naší země, a očekávám alespoň solidní vstřícnost k opozičním návrhům.
Nyní mám jednu žádost s přednostním právem.
Já si dovolím jenom zrekapitulovat v pár větách, jak to s tím DPH a veřejnoprávní Českou televizí je. Je to naprosto věcný problém, který s politikou nemá absolutně nic společného. A kdybyste včera umožnili, aby se začal projednávat daňový balíček roku 2019, kde napravujeme to, co bývalá Poslanecká sněmovna protiprávně proti evropské směrnici o DPH přijala, tak byste se toto vysvětlení dozvěděli. Takže vám ho řeknu teď. V podstatě minulá Poslanecká sněmovna schválila poslanecký návrh, změnu DPH, v rozporu se směrnicí Evropské unie a hrozil nám po dobu zhruba jednoho roku infringement. Podstata je následující. To je v rozporu se směrnicí, v rozporu s konstantní judikaturou soudu Evropského soudního dvora. Já neustále jednám s Českou televizí, poslední jednání trvalo tři hodiny - expertní týmy Ministerstva financí a Finanční správy a expertní týmy zástupců České televize, odborné, daňoví poradci, jejich advokáti. Česká televize platila měsíčně zhruba v průměru 25 milionů DPH a teď čerpá v průměru 25 milionů DPH a je to v rozporu. Takže hledáme cestu, narovnáváme to, není to politický problém. Tam jsem s nimi jednala úplně stejně a zástupci Českého rozhlasu to pochopili a dále to nerozporují, protože chápou, že nemohou chtít něco, co prostě nejde. Takže my neničíme přes DPH Českou televizi. To bych si v životě nic takového nevzala na svědomí. V balíčku to je a včera bych to bývala vysvětlila, kdybych dostala šanci.
Mám tady pět žádostí o faktické poznámky.
Bylo to hnutí ANO spolu s ODS a tuším ČSSD a ještě TOP 09 a STAN, ale rozhodně ne například Piráti nebo KDU-ČSL, nebo dokonce SPD, kdo byl proti tomu, aby se to ukončilo.
Pan poslanec Ferjenčík.
Já můžu ta čísla říct úplně přesně. Slovy pana premiéra makať nechce hnutí ANO. Není to pravda. Jednoduché.
Tohle je historická chvíle, kdy každý z vás, kdo vystoupí a řekne "pro návrh", rozhoduje o tom, že komunistická strana stává se vládní stranou. Je zcela legitimní, že v tomto Parlamentu o tom není pochyb, protože byla zvolena. Ale jenom na každém z vás záleží, zda bude mít nebo nebude mít podíl na exekutivní moci.
Já se omlouvám, pane předsedo. Poprosím všechny kolegyně, kolegy, aby se usadili na svých místech a umožnili vystoupení.
Každý z vás to bude muset zdůvodnit nejenom svému vlastnímu svědomí, ale svým vlastním potomkům. Žádná jiná vláda to nebude než vláda komunistická. Vy teď rozhodnete o tom, každý z nás rozhodne o tom, zda tato komunistická vláda bude nebo nebude mít důvěru. Je to na každém z nás. Děkuji za pozornost.
V tuto chvíli eviduji dvě faktické poznámky. Prosím vaše dvě minuty.
Vážený pane předsedo, premiére, členové vlády, kolegyně, kolegové, já se přiznám, že jsem dneska očekával, který z jihomoravských poslanců, nebo konkrétně brněnských, se mě zeptá na to, jestli věřím Andreji Babišovi. Kdo se mě zeptá na to, jestli budu hlasovat pro vládu a jestli podpořím to, že tato vláda bude podporovaná komunistickou stranou. A že nevěřím komunistické straně. Pane premiére, prostřednictvím pana předsedajícího kolego Holomčíku, a všem dalším.